Vychází se přitom plně z textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Zákon o významné tržní síle totiž v současné době dopadá pouze na malé množství největších odběratelů s ročním obratem přesahujícím 5 miliard korun. Nově se však zákon o významné tržní síle bude v souladu se směrnicí vztahovat na odběratele, jejichž roční obrat přesahuje 2 miliony euro, což dělá 51 milionů korun.
Byl tam přizván Svaz ovocnářů, byl tam přizván Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, byl tam přizván Zdravotní ústav. Nové přípravky narážejí na nezájem firem o nové registrace z ekonomických důvodů, jak jsem již řekl v úvodu. Rozšíření registrace pro minoritní použití, kdy účinná látka je povolená do jiné plodiny, naráží na nedostupnost reziduálních studií na národní úrovni. Stejně tak vzájemné uznávání povolení mezi státy opět naráží na nedostupnost studií, protože se neuznávají mezistátně.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, ujměte se slova.
Dále je to registrace mechanizačních prostředků a využití vědeckých poznatků o škodlivých organismech a způsobech ochrany proti těmto organismům.
Ale ministr životního prostředí minulý to viděl jinak. Děkuji za pozornost a doufám, že už půjdeme k závěru. Přece jenom času na odbornou debatu budeme mít mezi prvním, druhým a třetím čtením.
Já vám děkuji, pane poslanče, ale vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ano, možná máte pravdu, na druhou stranu už jste u vlády, už nejste v opozici, jste v koalici, to znamená, že my bychom byli rádi, kdybyste ty kroky, které my jsme dělali špatně, dělali lépe. To je další věc. A poslední věc, musím reagovat.
Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen k faktické poznámce, je pan poslanec Josef Kott. To byly všechny faktické poznámky.
Otevírám bod číslo Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
Je to za prvé v souladu se zákonem, kdy dozorčí rady těchto státních fondů volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a je to také v souladu s tím, že jsme jako volební komise o tento krok byli požádáni, abychom ho zde na plénu Sněmovny teď v novém volebním období připravili. Jedná se o pány Ivana Fencla, Pavla Hojdu, Romana Onderku, Pavla Pustějovského a Zbyňka Stanjuru. Je to usnesení 51 volební komise ze dne 25. března. Informaci obdrželi předsedové všech poslaneckých klubů. Nyní, paní předsedající, prosím o otevření rozpravy, a tady konstatuji, že o návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje.
Ptám se, zda máte zájem o závěrečné slovo? Vidím, že nikoliv. Protože zazněl návrh na hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení, tak zahajuji... Ano, je tady zájem o odhlášení všech přítomných. Prosím tedy, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami. Kdo je proti? A přecházím k bodu číslo Prosím tedy opět pana předsedu Kolovratníka, aby nás seznámil s tímto bodem.
Opět na žádost sdružení poslaneckých klubů SPOLU volební komise projednala tento návrh, tento požadavek 25. března. Promítla ho do usnesení číslo 49, kde Sněmovně navrhuje hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna odvolává pana Pavla Kováčika z funkce předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu."
Tudíž rovnou zahájím hlasování o předneseném návrhu. Tudíž návrh byl přijat. A přecházím rovnou k bodu číslo Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Opět otevírám rozpravu k tomuto bodu. Neeviduji žádného přihlášeného, rozpravu končím. Pám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. My jsme se tímto vypořádali s obsahem tohoto bodu, já jej uzavírám. A otevírám bod další, kterým je bod číslo Návrh na odvolání členů dozorčí rady Státního fondu podpory investic Ano, otevírám rozpravu, do níž se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Předpokládám, že opět není zájem o závěrečné slovo. Takže zahajuji hlasování o předneseném návrhu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přijat. My jsme se s tímto bodem tímto vypořádali, já jej uzavírám. Návrh na odvolání členů dozorčí rady Vinařského fondu
Toto je poslední z oněch dozorčích rad státních fondů. I zde byl podán návrh nebo žádost poslaneckých klubů SPOLU na volební komisi o odvolání členů této dozorčí rady.
Ono totiž jde o to, že tato akce, tento škrt, dopadne především na ty nejpotřebnější, na ty nemajetné. A když si vzpomenu na známé přísloví, že kdo chce vědět, jak se žije v určité zemi, že by se měl starým a chudým lidem podívat do úst, jestli si mohou dovolit zubaře, nebo nemohou. Zatím se ukazuje, že to je nepřekonatelný administrativní problém, aspoň pro ty zubaře. Takže jenom proto, aby si vláda mohla odškrtnout ten nejobjemnější bod ze seznamu svých rozpočtových škrtů, které jsou právě škrty na těch nejslabších a nejohroženějších občanech, protože vláda snižovala i objem výdajů například na péči zdravotně postiženým, závislým na péči jiných osob nebo objem příspěvků nízkopříjmovým matkám samoživitelkám. Umí sice nastoupit do autobusu, ale už neví, kam jede a kde má vystoupit. Nicméně když žádali o podporu na mobilitu, když žádali o asistenci, bylo jim to zamítnuto s tím, že se musí šetřit. A to samozřejmě vůbec nezohledňuje, že nyní nám přišlo dalších 300 000 státních pojištěnců ve formě uprchlíků z Ukrajiny. Takže tyto rezervy, které jsou určeny na horší časy, nejsou určeny na krytí negativních následků rozpočtového exhibicionismu.
Každý čtvrtý člověk zemře na onkologické onemocnění. Je to velké téma, musíme se té prevenci věnovat. Je to jediný způsob, jak se s tímhle onemocněním se ctí vyrovnat. Ale vůbec se tu nemluví o tom, že tu taky byl nějaký covid a že ten covid byl velmi nezvládnutý. A to jako kdyby nebylo. A ejhle, ono se to vrátilo. Zase jsme se zverbovali z revmatologie na covidové oddělení a zase jsme se o ty pacienty starali. A můžu říct, že jsem viděl ty sestřičky, které nebyly na tento způsob medicíny samozřejmě přivyklé, protože jsou prostě zvyklé na jiný druh pacientů. Každý ten špitál si samozřejmě zavedl nějaká pravidla, aby to bylo co nejbezpečnější a nejkvalitnější pro ty pacienty. Ne, systémově se v tom zdravotnictví za čtyři roky skoro nic nestalo.
A vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Pane poslanče, vaše faktická poznámka.
Já jsem za posledních 24 hodin nemluvil a teď mě to nenechalo klidným. Já nezpochybňuji to, že se museli lékaři objet, ale tady to bylo schváleno. Jinak by to nebylo a dělalo se to s určitým kompromisem, aby to vůbec prošlo. Za druhé - hemodialýzy. A já si pamatuji v předchozím období, kdy konkrétně v našem Pardubickém kraji se dodělávaly, aby to bylo pokryto. Já si nemyslím, že tady zaznělo, že peníze dala vláda ze svého. Neudělaly. A už musím končit.
Pane poslanče, čas. Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Jiří Mašek. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Kamal Farhan. Poprosím ho, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Vážená paní předsedající, pane poslanče, nedala mi ta vaše hezká řeč, abych na ni nezareagoval, a vyjmu z ní dvě věci. To je vlastně nějaké aktuální řešení.
Imunita hraje roli. U kožních nádorů hraje velkou roli imunita. Typicky jde o pacienty po transplantaci, kteří berou léky na potlačení imunity. I ti by se měli sledovat obzvlášť důsledně. V souvislosti s kůží se hovoří především o melanomu. Nejčastějším typem rakoviny kůže je ale bazaliom. Přesto je považován za zhoubný, protože může způsobit významné znetvoření a navíc se většinou vyskytuje na hlavě a krku. Asi pětina nádorů kůže připadá na spinaliom. Ten má obvykle vzhled tuhého vystupujícího lesklého pupenu v barvě kůže, který rychle roste. Naprostá většina těchto nádorů je úspěšně léčena malým chirurgickým zákrokem, při kterém se útvar odstraní. Vzácný, ale velmi agresivní je pak karcinom z Merkelových buněk. Mívá podobu červeného až namodralého uzlíku. Chraňte se před sluncem - vždy a všude! Ochrana před sluncem je tedy hlavní cestou, jak pravděpodobnost vzniku těchto onemocnění snížit. Je nutné s tím začít už u dětí. Téměř polovinu celoživotní dávky ultrafialového záření obdrží člověk v dětství. Polovinu celoživotní dávky, to je zajímavé. Každé spálení si kůže pamatuje. Slunci vystavovaná pokožka stárne rychleji, ztrácí pružnost, objevují se na ní předčasné vrásky, tmavé skvrny a nadměrně zrohovatělá místa. Ani opalování v soláriích není zdravé. Děti a dospívající by do nich neměli chodit vůbec. Na to kvůli svému ozařovacímu spektru tyto přístroje téměř nemají vliv. Chránit kůži bychom měli vždy, když svítí slunce. Krémy musí mít dostatečný ochranný faktor. Ve městě alespoň 20, u moře více. Počítejte s tím, že krému se musí nanášet poměrně hodně. Počítejte, ano, tady, nezapomínejme, že slunce opaluje i pod vodou. I pod některým oblečením. Dětem kupte speciální plážové oblečení, které je vzdušné a přitom chrání celé tělo. Takže co říká pan profesor Arenberger, specialista na léčbu nádorů kůže? Co pro sebe můžete udělat? Chraňte se před sluncem, má to význam v každém věku, u dětí především. Používejte ochranné krémy a textilie. Prudkému slunci se vyhýbejte zcela. Pravidelně se prohlížejte. Obtížně dostupná místa můžete kontrolovat pomocí zrcátka, a ještě lépe blízkou osobou. Návod najdete například na www.melanom.cz. Cokoliv se vám na kůži nezdá, ukažte kožnímu lékaři. Takže co tady máme dál? Profesor Jan Daneš, CSc., specialista na screening, diagnostiku rakoviny prsu. Rakoviny prsu se nemusí ženy bát. Existuje účinná zbraň - prevence, zejména mamografické vyšetření. Působí jako člen výboru Radiologické společnosti, pracuje jako místopředseda Asociace mamodiagnostiků České republiky a výkonný místopředseda Komise pro screening nádoru prsu Ministerstva zdravotnictví České republiky. Podílí se i na přípravě evropských doporučení týkajících se diagnostiky a screeningu nádoru prsu. A co říká pan profesor? Je škoda nevyužít mamografii. Prevence zachraňuje životy. Ve všech vyspělých zemích počet nových onemocnění roste. Sem patří zejména nezdravý životní styl, stres a uspěchanost, strava s vyšším podílem tuku a s omezením čerstvého ovoce a zeleniny, odkládání mateřství, omezení pohybu na čerstvém vzduchu, obezita, užívání alkoholu, kouření, dlouhodobé užívání hormonů, škodliviny v jídle a v prostředí. Skvělá zpráva je, že úmrtnost na toto nádorové onemocnění v naší zemi dlouhodobě klesá. To souvisí především s prevencí a diagnostikou včasnějších stadií. Vliv má také zlepšující se léčba. Pan profesor říká: Choďte pravidelně na mamografii. Česká republika by mohla být v léčbě karcinomu prsu ještě úspěšnější, pokud by na screeningovou mamografii chodilo více žen. Screeningový program probíhá od 45. roku věku každé dva roky. Pokud máte doporučení od praktického lékaře či gynekologa, je plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Na screeningových pracovištích mají nejmodernější přístroje, které jsou zcela bezpečné, navíc zde pracují týmy zkušených zdravotníků. Takže tady jsou ty headliny, co říká pan profesor. Co pro sebe můžete udělat? Takže co říká dál pan profesor? Tak to je samozřejmě taky výzva. Snižte nadváhu a pravidelně cvičte, nejlépe na čerstvém vzduchu. Já nevím, jestli víte, že v rámci obezity jsme v rámci Evropské unie nebo Evropy třetí nejhorší. Nejhorší je Velká Británie, potom nějaká severská země, teď nevím, jestli Litva, a my jsme třetí. Stravujte se zdravě, omezte tuky a přidejte zeleninu a ovoce. Změňte životní styl, omezte stres, oddělujte práci a odpočinek, dopřejte si dostatek spánku v úplné tmě. Pokud si nahmatáte v prsu bulku, nepodceňujte to a kontaktujte lékaře. A to měly udělat pojišťovny. Tak jsem si řekl, když jsem to tedy vymyslel, proč bych tam nemohl být? Pamatuji se, když jsme měli tiskovku, tak jsme to rozdali novinářům. Takže tady na první straně je Adam Vojtěch, nejlepší ministr zdravotnictví podle mého názoru. Slušný člověk. To bylo skutečně peklo. Ale já vidím, že vám se daří, že umíte měnit i státní tajemníky. Ano, ale trvalo to půl roku. Pravdou je zvláště při současném stavu lékařské vědy, že zdaleka ne každé odhalené onkologické onemocnění vede k tomu nejhoršímu myslitelnému konci. Právě v této souvislosti nelze přijmout jako samozřejmost více než 27 000 každoročních úmrtí. Říkám to s plným vědomím faktu, že zhruba k polovině z nich nemusí dojít. Prokazatelně jsou naprosto zbytečná. Lékař může zakročit ve chvíli, kdy ho pacient včas vyhledá. Dovolte mi přirovnání srozumitelné prakticky každému. Naproti tomu často ignorujeme jasné signály, jaké nám dává naše vlastní tělo. Náš nejcennější majetek. Dovolte mi proto se za něj teď přimluvit. Nenechávejte prosím bez povšimnutí jediný náznak, jedinou změnu na svém těle. Klidně se sledujte i trochu víc. Je menší zlo, pokud pak lékař vaše pochybnosti rozptýlí jako zbytečné, než abyste k němu dorazili pět minut po dvanácté. Mějte prosím na paměti, že nejhorší rakoviny jsou vedle neléčitelných i ty, které se neléčitelnými staly zbytečně. - A proto na tom prospektu je hlavní heslo: Kdyby znamená pozdě. Jsou tam skvělé sestřičky, já zdravím Petru a Míšu. Rakovina slinivky je konečná, bohužel génius Steve Jobs také na ni zemřel. A je zajímavé, když ten přístroj za tři miliony dostala ta nemocnice, tak tam začali chodit pacienti, kteří... Já jsem tam byl na biopsii a je to skvělý servis. Tento prospekt potom obsahuje takový přehled. Je to rozdělené podle věkové kategorie, tady vidíte procenta výskytu u žen, je to od 20 až do 90 let a více. Dětská onkologie, to je peklo. Za 6 milionů. Je to skvělý doktor.
Ano, děkuji za dodržení času. Připraví se paní poslankyně Ivana Mádlová. Prosím, máte slovo. Ano, takže dopředu jenom avizujeme, tak, jako jsme to praktikovali včera, možná i dnes, pan poslanec pokud nestihne do deseti minut své vystoupení, bude pokračovat dalšími deseti minutami. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte, abych i já přednesl svůj příspěvek k tomuto tisku.